Děkuji za slovo. Heleďte, kdyby byla, přátelé, ta naše politika sociální tak dobrá, tak by se počet lidí ve vyloučených lokalitách nezvyšoval, nezvyšoval by se počet vyloučených lokalit, ale opak je pravdou. Ti nepřizpůsobiví se přizpůsobili tomu vlídnému humanistickému přístupu, který se tady předvádí, to znamená, rozdávají se peníze lidí, kteří chodí do práce, těm, co do práce nechodí. Teď je to třeba Česká Lípa, paní starostka Vojtilová musí řešit situaci v České Lípě, a vyhlašujou několik ulic. My vlastně 800 000 lidí v Ústeckém kraji odepisujeme. Přijedete do našeho kraje a řeknete: to je krásnej Děčín. Přijďte v pět hodin večer, přijďte v sedm hodin večer do Děčína IV, projděte se tam, co je tam krásnýho. Tam běhaj děti, že ani za Husáka tam neběhalo tolik dětí! Že se o ně nikdo nestará. Vůbec nikdo. A rodiče tam pochodujou s dalším miminkem a paní už má bříško a jsou připraveni. Kdy se to zastaví? Ta druhá skupina lidí je totálně naštvaná. Takže kdo tady vytváří to napětí v té společnosti? No přece my. My rozdáváme peníze pracujících lidí těm, co nepracují! A taky žijou jenom z toho, že prostě nemakaj, občas něco vykradou, auto, aby měli na ten pervitin. Protože u nás klesá ta cena. Takže když chcete vyčistit sídliště, třeba v Mladé Boleslavi, kde jsou lukrativní byty, no tak se domluvíte s nějakou agenturou, která vám zajistí byty ve Šluknovském výběžku. Starostové Jiříkova, Šluknova, Varnsdorfu, Rumburku - zeptejte se jich, v jakých žijou problémech! Zeptejte se těch slušných kluků, těch cigánů, s kterýma já chodím do hospody. Nevím, kolikrát tady ty humanisti, co tady breptaj o těch věcech, chodí do hospody. Tu situaci nenávisti v tý společnosti, tu máme na svědomí my, že nechceme realisticky přistoupit k řešení těchto problémů. Ano, tento zákon je strašně důležitý. Ano, je docela nedokonalý. Je tam celá řada nedokonalostí, pojďme pracovat dál. Ale přestaňme tady vytvářet dojem toho, že se tady někomu chce ubližovat. To není pravda. Pojďme to změnit! Pojďme to ještě přitvrdit, protože oni jsou přizpůsobiví, oni vědí, že když je to horký, že už si na to nikdy nesáhnou. A nikdo to neřeší, protože ti policajti dělají radši, že to nevidí. Musí se to řešit! Žádná humanita. A jsou to slušní. Tento zákon pomůže narovnat ty vztahy. A pojďme ještě hledat další kroky a další zákony, abychom to srovnali. Díky.
Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající, já budu skutečně stručná...
Já vám rozumím.
Děkuji. Všichni asi víte, o co se jedná. Myslím si, že naprostá většina vážených poslanců a poslankyň je přesvědčena o tom, že to je správný krok. Takže vás, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, poprosím o vyslání tohoto návrhu, který je důležitý pro tři miliony lidí, pro téměř tři miliony lidí, do třetího čtení.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Výbor usnesení nepředložil. Děkuji, a já tedy otevírám obecnou rozpravu, do které je několik přihlášek, a pak zde mám nějaká přednostní práva. Takže v pořadí nyní prosím pana poslance Mikuláše Ferjenčíka, který přednese stanovisko poslaneckého klubu České pirátské strany. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vám chtěl stručně představit pozměňovací návrh, který jsme podali k tomuto tisku. Právě proto jsme navrhli tento pozměňovací návrh, který zajistí, že ty důchody se nebudou zvyšovat z peněz, které nakonec budou splácet naše děti, že to nebude na dluh, ale že to bude přímo z dotací, které z našeho pohledu zcela neoprávněně dostávají firmy předsedy vlády. Myslíme si, že to je správné, že ve chvíli, kdy je tady návrh, který je reálně jenom volební kampaň, tak má být zajištěno, že tedy ten, kdo tu kampaň dělá, ji taky zaplatí, a ze svého. A současně bych rád podotkl ještě druhou věc. Nemáme žádný návrh důchodové reformy, důchodový systém je neudržitelný. A tyto závažné problémy se neřeší.
Prosím.
Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Proto vždycky podporujeme maximální možné navýšení všech typů důchodu. To platí letos a bude to platit vždycky. Zákonné nastavení valorizace důchodů má progresivní charakter. S rostoucí výší důchodů roste i částka jeho každoročního navýšení. Vůbec tedy neplatí často opakovaná teze, že letos se důchody jejich příjemců zvýší o 750 korun měsíčně. Nikoliv, to platí jen u důchodců s průměrnými a vyššími příjmy. Důchodci s nižšími příjmy dostanou přidáno méně a často mnohem méně. Návrh SPD se snaží tuto dlouhodobou nespravedlnost alespoň částečně kompenzovat a důchodcům s nejnižšími příjmy pomoci dosáhnout důstojné životní úrovně po celoživotní poctivé práci.
A tihle dva drsní pánové po tom, co se mnou ta charita takhle vydrbala, a já jsem ty lidi tam měl dalších devět měsíců nedobrovolně, tak tihle drsní pánové se mi osobně zaručili, že se o to postarají tak, abych byl na nule, abych měl zaplacené hypotéky, vodu a plyn. To jsou věci, které tam prostě hradím já, a aby byly i nějaké peníze na údržbu, a že jim mám ty domy svěřit do péče. Kdybych to udělal já, tak bych byl to největší zvíře. A jak to funguje s tím, že dostáváte peníze na ruku - to jsou všechno lži. To záleží na ní, jak se rozhodne, jestli vám je pošle, nebo ne. Když to bude řádově několik milionů korun, dokážu si představit, že nějaká ta úřednice asi neodolá možnosti zajet si zadarmo na dovolenou. Takhle to funguje u těch velkých. A stačil by jeden audit, tady paní ministryně práce a sociálních věcí, pokud by si do toho troufla sáhnout, aby se zjistilo, kam ty peníze chodí. Je to legální. Moji klienti, kteří se znají, mě prosili, abych s nimi zašel na úřad, aby mi mohli zasílat ty peníze na účet, protože oni vědí, že když ty peníze dostanou do ruky, tak nevydrží. Nevydrží prostě. A ta úřednice to odmítla. Ona prostě Volnému nic posílat na účet nebude. A já jsem měl důkaz, ten důkaz byl na mém facebookovém profilu, vidělo ho 100 000 lidí, a všichni viděli, jak Česká televize účelově a systematicky lže. Česká televize účelově, špinavě, podvodníci, lháři, prestituti, kteří to natočili, sestříhali tu reportáž a vysílali lidem v České republice lež, úmyslně a vědomě. Přesně tak, jak se kvůli vám, lidem, jako jsou Piráti, znásilňovaly desetitisíce mladých dívek v Anglii, protože je zneužívala muslimská komunita, na kterou se policie dekády bála ukázat prstem kvůli lidem, jako jste vy, protože by je lidé, jako jste vy, obvinili z rasismu. Takže krev těch lidí a krev těch dívek a jejich utrpení je na rukou lidí, jako jste vy, lidí, kteří nám ostatním nedovolí nazývat věci pravými jmény a lidí, kteří nám ostatním nedovolí se k těm věcem postavit v souladu s naší kulturou, tak jako to udělali v Austrálii. Kravál a smrad není rasistický. Já si nemyslím, že my máme povinnost nebo že Kanaďané měli povinnost tolerovat Somálcům jejich zvyk sušit si maso v paneláku. To znamená, vytrhají dráty, odnesou radiátory, vytrhají krytinu ze střechy, kam až dosáhnou, protože vědí, že vám tím způsobí škodu, a co nemůžou sebrat, tak to rozbijí. Když já mám nájem 8 000 měsíčně, tak je to prakticky celoroční nájem. A kde já mám vzít peníze na plastová okna? No, ale já jsem za tu garáž nedostal žádnou pojistku.
Za prvé bych chtěl reagovat na pana Bojka. Myslím si, že tady vyhrožování fyzickým násilím skutečně není na místě. Klidně pojedu za panem Foldynou do Děčína, jenom poprosím, ať na mě hovoří přes mikrofon. Podle mého názoru se nevyřeší, naopak hrozí, že se zhorší.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl přimluvit za to, abychom se vrátili zase trochu do věcné roviny, byť potrefená husa se často ozve a nechápu, proč teď tady předkladatelé, obhájci toho zákona, horují za to, že to rozhodně není rasistická předloha, ale já bych tohleto ponechal na nějakou jinou diskusi. To je podle mě mimo. Myslím, že těm lidem, kterých se má tento zákon týkat podle předkladatelů, je to celkem šumák, co tady schválíme, a budou v tom prostě pokračovat. Děkuji za pozornost.
Já bych, prostřednictvím vaším, zareagoval na pana poslance Bojka.
Děkuji. Pan poslanec Lubomír Volný, poté paní poslankyně Fialová.
No a k té debatě, jestli to je, nebo není rasistický zákon. Po dekády je znásilňovali příslušníci muslimské komunity a policisté měli strach to vyšetřovat, anglická policie se omluvila, měli strach to vyšetřovat kvůli lidem, jako jsou tady Piráti, kteří je obviňovali z rasismu. Proto se to dekády nevyšetřovalo a desetitisíce anglických dívek byly brutálně znásilňovány po dekády a policisté to strkali pod koberec. A je to důvod, proč umřela strašná spousta lidí při tom předposledním teroristickém útoku v Anglii.
Tak ještě prosím úprava, aby paní poslankyně počkala... Nebo vám to nevadí, dobře. Prosím, máte slovo.
Ty argumenty jsou myslím velmi racionální a ze zemí Evropské unie jsme v tak obrovských ústavech, jaké máme my, bohužel poslední.
Děkuji. Nejprve budeme hlasovat o protinávrhu pana předsedy Michálka. Tak to je myslím jasné. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Nejprve budeme tedy hlasovat o tom, aby druhým bodem byl tisk 1230, důchodové pojištění. Kdo je pro? Tento návrh jsme schválili. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Také tento návrh byl schválen. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Jsme ve třetím čtení, projednávání tohoto bodu jsme přerušili v rozpravě ve středu 7. července tohoto roku na 111. schůzi Poslanecké sněmovny. U stolku zpravodajů už zaujala místo zpravodajka garančního výboru, paní poslankyně Jana Pastuchová. Prosím, paní poslankyně.
Vážený pane předsedající...
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji vám pěkný den a zahajuji třetí jednací den 111. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás tady vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. To byly omluvy poslankyň a poslanců. Ještě zde máme omluvy členů vlády: pan premiér Andrej Babiš se omlouvá z pracovních důvodů, ministr Karel Havlíček z důvodu zahraniční cesty, ministr Jakub Kulhánek z pracovních důvodů a ministr Robert Plaga z pracovních důvodů. Dnešní jednání bychom měli zahájit body z bloku třetích čtení, u kterých byly splněny zákonné lhůty. Poté bychom případně pokračovali projednáváním dalších bodů podle schváleného pořadu. Tak a nyní je čas na vystoupení poslanců s návrhy na změnu schváleného pořadu 111. schůze. Děkuji vám.
Já bych chtěl navrhnout dvě změny v pořadu dnešních třetích čtení, respektive jedno by se týkalo třetího čtení a jedno druhého. Vím, že máme vyhrazeny bloky pro třetí čtení, ale je to velmi důležité. To znamená, já bych si dovolil navrhnout, abychom jako dnes bod číslo 2 projednali druhé čtení novely zákona o důchodovém pojištění. Je to ten tisk, který se týká důležité a nezbytné valorizace důchodů. Takže bod číslo 2, tisk 1230, dneska, druhé čtení. Je to třetí čtení, které doufám - a předpokládám - by mělo být velmi krátké.
Ještě tu mám přihlášku pana poslance Lubomíra Volného, ale předtím, s přednostním právem, samozřejmě, pan předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček.
Takže pouze zařazení do programu.
Mám jenom alternativní návrh k tomu, co navrhoval pan předseda Chvojka. Já bych navrhoval, aby se nejprve probral ten tisk, který se týká důchodů, a až teprve potom ta hmotná nouze.
Vypadá to tak, že lidé po té první dávce jsou naopak náchylnější na onemocnění, statisticky významně více nežli lidé, kteří prostě intoxikovaní tím roztokem nejsou. A tito lidé potom roznášejí tuto infekci po České republice, mohou způsobit smrt našich seniorů a ohrožené skupiny a měli bychom se nad tímto čistě vědecky a bez jakékoliv ideologie zamyslet a tuto situaci rozebrat.
Máme zde další přihlášky k pořadu schůze. Pan poslanec Lukáš Černohorský je teď na řadě, po něm paní poslankyně Olga Richterová. Paní poslankyně Olga Richterová. Nebo upřesněte, prosím, jak to myslíte.
Já zde, vážené kolegyně a kolegové, vystupuji k přednostnímu zařazení tisku 944, který se týká kojeneckých ústavů. Malé děti prostě nemůžou mít někoho, kdo se u nich střídá na směny. A ještě jednu věc zdůrazním. Jsou v tom návrhu výjimky.
Dámy a pánové, prosím o klid! Děkuji vám.
Předtím, než dojde k hlasování o tomto bodu, byla bych velice ráda, aby opravdu všichni věděli, co to může způsobit a co to také s největší pravděpodobností způsobí. Stejně tak byl přečten podrobný rozklad pan ombudsmana Křečka -
Není potřeba, dámy a pánové, abyste se ztišovali navzájem různými citoslovci. Prostě by stačilo, kdybychom byli potichu a nechali jsme paní poslankyni, aby přednesla svoje názory a návrhy.
Sněmovna má rozhodovat informovaně a vědět, co to způsobí. Asi jako mnozí z vás, tak i já jsem v řadě z nich byla a i já bych si přála, abychom měli recept, jak to vyřešit, akorát ten recept není snadný. Skládá se z mnoha přísad, zase některé už tady byly zmíněny. A já vím, že se tady bude argumentovat, jak se k tomu nebudou obce uchylovat, jak se to nebude dít, ale všichni víme, že obce jsou různé. Já bych si přála, abychom žili jenom v ideálním světě, ale nežijeme. Ptám se tedy pana předkladatele, zda uznává, že je to tak široce napsané - protože vážné pochybnosti je možné mít velice snadno - že prostě to je zákon "jednou a dost". Již nyní existují možnosti alternativních sankcí. Tehdy byl starý přestupkový zákon nahrazen dvěma zcela novými. Vznikla evidence přestupků navázaná na rejstřík trestů, vznikla možnost pro obce výrazně přísněji trestat opakování přestupků a tak dále. Ale tam bohužel asi není o čem debatovat, tak to prostě je. Odpovědi by mě zajímaly na ty první čtyři otázky.
Ještě faktická poznámka pana poslance Jana Čižinského. Eviduji vaši přihlášku do rozpravy. Prosím, máte slovo.
Je to sněmovní dokument 8411, každý si to může zkontrolovat.
Děkuji. Pan poslanec Jaroslav Foldyna s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo. Zčásti má pravdu pan Volný, ať je to, jak je to. Pořád tu mluvíme o nějakém obchodu s chudobou. Protože to, jak se to tady převedlo z obcí na ministerstvo, to byl ten kámen úrazu. Jenže kámen úrazu... Poslaneckým návrhem to bylo vyjmuto, aby obce do toho nemohly mluvit. Ale ty flákače...
A teď vás seznámím s pořadím, ve kterém jste přihlášeni. Do rozpravy jsou přihlášeni pan poslanec Karel Krejza, paní poslankyně Richterová, pan poslanec Bauer, pan poslanec Lubomír Volný a před nimi s přednostním právem pan předseda Jan Bartošek. Pan poslanec Juchelka - faktická poznámka.
A také bych chtěl říct jedno slovo, a to je prostě a jednoduše zodpovědnost.
Prosím, máte slovo.